Mohli jsme mít výhrady vůči fungování těchto státních útvarů, mohli jsme mít výhrady vůči demokratickým principům - samozřejmě dle našich měřítek. Ale tyto státy fungovaly a představovaly dost výraznou stabilitu v daných regionech. Musím připomenout Irák. Samozřejmě tady zafungovalo mezinárodní právo a OSN zcela oprávněně zasáhlo a osvobodilo Kuvajt od irácké okupace. Doposud nikdo o tom nepochyboval a všichni o tom mlčeli. Až nynější prezidentské volby ve Spojených státech otevřely toto téma, protože v tom Iráku zahynulo hodně amerických vojáků. Je to zajímavý posun v myšlenkách a logice. Irák dodnes není bezpečnou zemí. Je rozvrácen. A všechny okolní státy Iráku přijímaly irácké uprchlíky. Byly tam tábory, budovaly se tam infrastruktury. Ty tábory nějak fungovaly a nějak byly schopny pohltit ty statisíce a miliony Iráčanů, kteří opouštěli místa bojů a snažili se hledat v okolních státech pomoc. Tehdy Evropa byla chladná, nereagovala. Měla možnost ty tábory posílit, měla možnost podporovat docela výrazně tady tuto uprchlickou krizi. Ale ono se nás to netýkalo, ono to bylo tam. Tehdy jsme tady řešili jiné důležitější věci. I v Libyi pod tehdejším vládnutím Muammara Kaddáfího... Byl to diktátor, bez diskuse. Byla to dědičná diktatura, která tam fungovala. Ale fungovaly tam systémy státu. Evropa a NATO zneužila rezoluce OSN o bezletové zóně, kterou jsme dodržovali, a začala bombardováním těch, kteří se nám nelíbili. Selektivně jsme se rozhodli, že v Libyi má zvítězit někdo, kdo porazí Kaddáfího. Ten padl bohužel dosti surovým způsobem. Přesto se za ty roky nepodařilo v Libyi vybudovat stabilní zemi. Hovořím pouze o nějaké stabilitě, nebo zdání stability, která by mohla umožnit lidem se vrátit do Libye. A byly tam velké utečenecké tábory. Na to by mohli Italové vzpomínat, kolik uprchlíků z Itálie bylo exportováno zpátky do Libye do utečeneckých táborů. Přesto ta samá Itálie byla ta, která začala snad jako první bombardovat v Libyi. Nevím, nemám k tomu důkazy. Nemluvím o Sýrii. Tady se jeden předřečník ptal, kde lze spatřovat ten moment, ten okamžik toho pohybu. Když se zmenšilo území ovládané syrskou vládou, kdy Asad začal prohrávat na frontě. Nemyslete si, že všichni tam sledují internet a dívají se na inzeráty - pojďte do Evropy, je tady nejlíp. Saúdská Arábie staví zeď, ta tam nikoho nechce. To je ten moment, kdy se tyto masy daly do pohybu. Jak naši členové v NATO v Bruselu hlasovali, když se toto projednávalo? Kdo vlastně úkoluje naše představitele v NATO, jak mají jednat a jak mají hlasovat? Já vím, jak má jednat vláda v rámci Bruselu. Já vím, jaké má úkoly Ministerstvo zahraničních věcí, ale nevím, kdo úkoluje a konkrétně řídí naše představitele v rámci NATO. Přiznám se, toto by mě zajímalo. Protože o tom bychom se měli bavit. Protože samozřejmě potom, pokud jsme mlčeli, a mlčení znamená souhlas, jsme také spoluvinni. A potom je opravdu trošku pokrytecké - a tady to taky zaznělo - že pokrytecky odmítáme. Ano, odmítáme. A to řešení nebude jednoduché. Hovořilo se hodně o posledních jednáních našich představitelů v rámci Evropské unie. Přiznám se tady, nezávidím panu ministru vnitra jeho pozici. Zvlášť když Německo jako jedna z nejsilnějších ekonomik a nejvíc postižená ekonomika dopadem migrace mění snad týden od týdne své názory, jak postupovat, co dělat a jak reagovat. Toto není jednoduché postavení.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nevidím žádné další přednostní právo. Dostáváme se tedy k závěrečným slovům. Eviduji tři návrhy procedury. Nejprve první návrh pana předsedy Kováčika, který navrhoval hlasovat o bodech.
Já jsem to pochopil jinak, ale doufám, že mám pravdu. Protože právě tato dosažená míra integrace umožnila, že jsme byli na Radě ministrů vnitra přehlasováni.
Nyní nejprve pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.
Ano, je to tak, jak říkal můj předřečník. A tak učinila právě paní kolegyně Chalánková. Takže tady je přání předkladatelky, aby se hlasovalo en bloc.
A buď s tou procedurou budeme souhlasit, nebo s ní nebudeme souhlasit a budou k ní protinávrhy. Poprosím paní zpravodajku o návrh procedury, pokud se už nikdo další s přednostním právem nehlásí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ten postup ve Sněmovně býval většinou obrácený. Jestliže někdo naopak rozhodl, že si přeje hlasování po jednotlivých bodech, Sněmovna to pochopila, aby umožnila některé body přijmout a některé body odmítnout, a respektovala tento protinávrh. Takže prosím neobracejme teď tady jenom proto, že se nám to hodí, to, co bylo zvyklostí, a domnívám se, že dobrou zvyklostí v Poslanecké sněmovně. Druhá poznámka je, že tak jak jste si domluvili to usnesení, tak já jako zpravodaj musím říci, že to je taková obrovská otevřená náruč. V podstatě říká: Vládo, dělej, co chceš, co děláš, děláš dobře. A není kontrolovatelné. Tou obecností vláda může kdykoliv předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a vždycky může říct: Já jsem se do tohoto usnesení, do těchto mantinelů vešla, nemůžete mě volat k žádné odpovědnosti. To je pravý rozdíl proti tomu, co já jsem se snažila, abychom dali jednotlivé konkrétní body k tomu, aby vláda skutečně jasný mandát měla, aby skutečně z tohoto mandátu se zpovídala jak Sněmovně, tak také občanům. Respektuji teď s ohledem, vracím se k proceduře, jestliže zde zazněly návrhy, které bourají i ty dosavadní zvyky, například ten, že se hlasovalo o usneseních podle toho, v jakém pořadí byly podány, a já musím říci, že v zájmu toho, abychom se dobrali nějakého rozumného řešení, to byla Občanská demokratická strana, která poslala včera všechna usnesení jednotlivým klubům, a nepřekvapujeme vás tady ad hoc náhlými usneseními, o kterých potom vy říkáte, že ani nevíte, o čem hlasujete. Tak my jsme se k tomu postavili korektně, popsali jsme celou škálu problémů a vy teď - ale vím dobře, že máte sílu na to, abyste zvrátili tu normální zvyklost, která by řekla: Nejprve se hlasuje o prvním podaném návrhu, tedy Občanské demokratické strany, druhý je, odpusťte, že řeknu jenom jména, Jitka Chalánková, třetí Komunistická strana Čech a Moravy, čtvrtý Úsvit, pátý Tomio Okamura. Zároveň ale musím připomenout slova předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyňka Stanjury, který požádal, aby se i v tomto případě hlasovalo po jednotlivých bodech. Čili domnívám se, že návrh procedury by měl znít takto: Druhým bodem, o kterém by se hlasovalo, by bylo usnesení Občanské demokratické strany po jednotlivých bodech, tedy body 1 až 10 jednotlivě. Třetí návrh, Komunistická strana Čech a Moravy, dva body, každý z nich jednotlivě. Čtvrtý návrh, Úsvit, čtyři návrhy, každý z nich jednotlivě. A pátý návrh, Tomio Okamura, jeden návrh.
S protinávrhem přichází pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Nejprve vás všechny odhlašuji. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím poslance, aby nekřičeli na jiné poslance, že oni křičí, od toho jsem tu já. S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda.
Všichni se baví o vyšetřovací komisi. Nezazněla tady žádná pochybnost o této informaci vlády. Co je účelem vyšetřovací komise, tak jak je zřízena. Ale k tomu se dostaneme až v tom bodě druhém. Ale co je přece účelem? Je tady stíhána nějaká společnost ze skupiny Agrofert a je třeba kolem toho vytvořit mlhu. Takže zřídíme komisi, pravděpodobně opět vládní koalice nenavolí jejího předsedu, ale bude se říkat: Jo, komise jednou za třeba půl roku, za rok začne šetřit, a pak se ukáže, že ten chudák Agrotec je obviněn neoprávněně a že měli být obviněni jiní. Nechte došetřit policii a státní zástupce a nevymýšlejte mlhu.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Nemám žádnou další faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát, po něm pan ministr Chovanec.
Já bych tu tedy chtěl slyšet informaci vlády České republiky o situaci kolem zakázek v České poště, státní podnik. Samozřejmě můžou se nabízet otázky, zda nechcete, aby některý váš poslanec se začal dostávat k datům. Pan Faltýnek tady mluvil o tom, že pošta je klíčová, teď mě neberte přesně za slovo, ne všechno jsem pochytil, a že nemůže být poškozována. A prostě skutečně nerozehrávejte tady hry, které jste možná rozehrávali při svém privátním působení, ale tady už jako končí sranda. Mohli jsme říkat, zpochybňovat to, nicméně prostě oni mají zákonné právo konat a konají i v těchto kauzách. Nicméně to, co tady dnes předvádíte... Tak za prvé, obávám se, že zpochybňujete dobré jméno pošty. Já to nevím a nemůžete se ptát, aby tady byla pokládána otázka. To je přece věc vlády a doufám, že měla dobré důvody. Ale my se ani nesmíme dovědět, tak proč tyto otázky tady padají?
Zbývá tedy přihláška pana poslance Bendla. Pan premiér, pan ministr, paní zpravodajka?
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Myslím, že i dnešní debata ukázala, že Poslanecká sněmovna si trochu více uvědomuje své kroky, které kdy učiní právě proto, aby tím vytvářela nějaký mantinel pro jednání české vládě. To je první věc, kterou jsem chtěla poznamenat. Druhá věc. Nebudu tady rozebírat jednotlivé návrhy. Myslím, že každý z nás dobře poslouchal své kolegy, s něčím souhlasil, s něčím nesouhlasil. Ta debata podle mě potřebná a užitečná byla. Je to jak ochrana vnějších schengenských hranic, o tom informovali zástupci Frontexu už dávno předtím, kolik zhruba set tisíc až milion uprchlíků se blíží. Mluvit tedy dnes o tom, že konečně se bavíme o skutečných prioritách, tak to mi - odpusťte - to mi hlava nebere. Tou první prioritou je zalátat děravé síto při ochraně vnějších hranic. Druhou prioritou je dokázat vytvořit takové kontrolní mechanismy, které oddělí ty kalkulanty ekonomické od těch migrantů, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu. V tom se také nic neděje. Tedy já mám výhrady k tomu, že teď konečně se začíná mluvit o skutečných prioritách. To se mi na tom absolutně nelíbí. Tolik moje závěrečné slovo.
Nejdříve s přednostním právem paní poslankyně Černochová.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Takže po ukončení podrobné rozpravy prosím o 20 minut na přestávku klubu ODS.
Dobře, děkuji, budu s tím počítat. Nyní v podrobné rozpravě jako první paní zpravodajka.
Děkuji za slovo. V podrobné rozpravě je musím načíst. Poslanecká sněmovna trvá na odmítavém postoji k povinným kvótám pro rozdělení uprchlíků v jednotlivých členských zemích Evropské unie. - Tím jenom stvrzujeme to, co jsme řekli již 12. února. Protože byla Česká republika v této otázce přehlasována na zasedání ministrů vnitra, žádá Poslanecká sněmovna vládu, aby se připojila k podání žaloby k soudu Evropské unie. Poslanecká sněmovna odmítá možnost sjednocení dávek pro běžence v zemích Evropské unie.
Říkám to z toho důvodu, že velmi často dochází k matení pojmů. Často slyšíme lidi z byznysu, kteří říkají: chybí nám pracovníci, my je dorovnáme migranty. Nicméně to, jakými migranty budou dorovnávat vakuum na trhu práce, musí záležet na státu. Toto nemůže fungovat tak, že nám budou pod pláštíkem společné migrační politiky tyto podmínky diktovány. A my zdůrazňujeme také fakt, že tyto díry na trhu práce, které mohou být částečně na krátkou dobu dorovnány, řekněme, pracovníky ze zahraničí, nesmějí převážit nad prorodinnou politikou.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pokud nepřijde jasná odpověď na otázku, zdali se Česká republika připojí k žalobě k Evropskému soudnímu dvoru, tak je to výsměch. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby nerespektovala kvóty na přerozdělení imigrantů a nepřijímala dobrovolně nelegální ekonomické imigranty. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby se podobně jako Slovensko bránila proti kvótám u Evropského soudního dvora. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu rovněž k odmítnutí trvalých mechanismů přerozdělování imigrantů. Dámy a pánové, i my bereme tuto situaci velmi vážně a věříme, že dnes bude přijato usnesení, které opravdu postaví Českou republiku na úroveň suverénního státu, který si nenechá z Evropské unie nic diktovat.
Děkuji panu předsedovi Černochovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura.
Povinností vlády bylo využít všech prostředků k obraně zájmů České republiky a jejích občanů. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo a vláda rezignovala na tyto snahy, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky k podání demise. A dovolte mi ještě jenom v pár minutách zdůvodnit. Tato vláda k těmto nevratným krokům, které způsobí do budoucna velké sociální pnutí a nárůst kriminality, nemá žádný mandát, jelikož ještě donedávna vládní představitelé říkali, že žádný problém neexistuje s imigranty a není potřeba se na něj připravovat. Tato vláda se rozhodla vynaložit na nelegální migranty miliardy korun na úkor našich občanů. Tato vláda by měla podat demisi, jelikož porušila svým jednáním, kdy přijala bez odporu diktát Bruselu, suverenitu naší republiky. A znovu opakuji, zcela proti vůli drtivé většiny občanů České republiky a to je velmi závažný moment.
Tak já budu reprodukovat - pan poslanec Okamura tady křičí, že je to Saúdská Arábie, pro informaci ostatním. Nyní řádně přihlášený předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Žádá vládu České republiky, aby e) aby předložila zprávu o tom, jak jsou připraveny sociální, zdravotní a školské systémy na vstup nezjištěného množství osob, které neznají český jazyk a nejsou na území České republiky pojištěny.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze a já navrhuji, abychom za ověřovatele určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže rozhodneme hlasováním. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Současně vás prosím, abychom hlasováním rozhodli ještě o jedné věci. Na žádost pana ministra vnitra navrhuji, aby Sněmovna vyslovila souhlas s účastí a vystoupením pana generálního ředitele České pošty státního podniku Martina Elkána. O tom musíme také rozhodnout hlasováním. Tento návrh byl přijat a my jsme tedy vyslovili souhlas s vystoupením pana generálního ředitele.
Během srpna se v médiích začaly vynořovat informace a spekulace o manipulovaných zakázkách a bezpečnostním ohrožení tohoto strategického státního podniku. Kvůli situaci v České poště bylo dokonce svoláno předsednictvo Bezpečnostní rady státu, z jehož zasedání nemáme jako poslanci bližší informace. Česká pošta, jak víme, poskytuje služby, které se dotýkají života prakticky každého z nás. Všechny by nás také mělo zajímat - a já věřím, že se to během debaty na této schůzi dozvíme - jakým způsobem Česká pošta zadává zakázky, a to bez ohledu na to, koho a jakých firem se ony zakázky týkají. Podle nás je hospodaření pošty netransparentní, smlouvy s dodavateli podnik nezveřejňuje, a protože je dozorčí rada vázána mlčenlivostí, nemá k informacím přístup kromě Ministerstva vnitra v podstatě nikdo. Všichni jsme tak odkázáni pouze na informace a spekulace médií, která se soustředí jen na některé kauzy a jiné nechávají být, protože pro ně nejsou tak atraktivní. Z toho důvodu chceme, aby se zakázky pošty prošetřily systémem padni komu padni, a to nejméně za posledních deset let. Proto také poslanecký klub ANO a s námi další poslanci požádali nejen o svolání mimořádné schůze a informaci vlády o dění v České poště, ale i o zřízení komise, která by v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a kontrolními úřady hospodaření České pošty prověřila. Věřím, že program této mimořádné schůze bude schválen a že debata bude probíhat korektně, věcně a bez emocí. Děkuji za pozornost.
Dobré odpoledne, podvečer. O tom přece v těch mediálních zkazkách nebyla ani řeč. Ale prosím pěkně, nedehonestujme státní podnik těmito tvrzeními, která prostě nejsou pravdivá. Česká pošta prochází systémem auditů, ty audity jsou veřejné. To není o tom, že by Česká pošta byla netransparentní podnik. To, co zde zaznělo, z mého pohledu uráží 33 tisíc poctivých zaměstnanců, kteří každý den chodí do práce a zabezpečují veřejnou službu pro český stát. Prosím pěkně, buďme velmi opatrní v tom, co tady říkáme.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Vážené dámy a pánové, v jakékoli debatě o imigrační krizi nezapomínejme, kdo krizi způsobil. V diskusi o Evropské unii také nezapomínejme na čítankovou ukázku absolutní neschopnosti Evropské unie jednotně čelit útoku migrantů. Jediné, co Evropská unie dokázala, je, že problém, který vedoucí evropské země způsobily, se snaží pouze přerozdělit i na ty, kteří problém nezpůsobily. To už není solidarita, promiňte mi upřímnost, to je sprosťárna! Již dva roky veřejně bagatelizujete hrozící problém nelegálních imigrantů a dehonestujete a pomlouváte ty, kteří na tento problém již dlouho upozorňovali, jako jsem byl já.
Nyní pan kolega Lank.
Tak proč ti Syřané, ti Afghánci a další neustále proudí do Evropy, i když si už skoro všechny státy, bohužel s výjimkou České republiky, nějakým způsobem uzavřely hranice?
Děkuji panu kolegovi Lankovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koskuba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
To, že napadá vládu, chápu. Na druhé straně prosím další, kteří vystoupili po něm: Přestaňme se, lidé, prosím vás, nálepkovat. My tady projednáváme poměrně vážné téma. Ano, slyšel jsem z opozice návrh na usnesení.